Věřte mi, že to myslím upřímně. A když se mé děti zeptají, co jsem dneska dělal, že jsem hlasoval pro tuto vládu, tak jim odpovím jediné: Volím nejmenší zlo ze všech zel, která by mohla přijít. A jsem o tom bytostně přesvědčen při svém vědomí a svědomí tak, jak jsem složil poslanecký slib.
Další faktická poznámka, pan poslanec Zaorálek.
Dobrý večer, dámy a pánové. Já budu poměrně stručný. Teď už to nemůžeme podpořit. - Jenom z té poznámky je zřejmé, že jsme zřejmě asi prosadili některé věci z našeho programu. Máme tam věci, na kterých nám záleží. Pokud by se ukázalo, že je prosadit nelze, pak jsem přesvědčen, že nemá smysl, abychom v té vládě byli. A ten hlavní důvod jsem vám řekl, takže hlasujme.
Děkuji za dodržení času.
Já bych chtěl jenom poděkovat panu poslanci Onderkovi za férovou a jistě upřímnou odpověď. Pak ta věta pokračovala, ale jestli to zlo je menší nebo větší, to už jsou relativní pojmy. Prostě volíte zlo, je to vaše legitimní rozhodnutí a já vám děkuji za odpověď.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna.
V této pozdní hodině nechci ty minuty natahovat. Dostal jsem otázku. Jsem zvyklý koukat se svému protivníkovi do očí. Ono to v tom ringu jinak nešlo než se dívat tomu člověku do očí. V tom ringu nemůžete podvádět. Neznám moc nečestných boxerů. Znám spoustu nečestných politiků. Já jsem zvyklý lidem věřit do první lži, do prvního faulu. Jsem přesvědčen, že je potřeba si vzájemně věřit a hledat východiska. Proto jsem tady dneska. Vy se mně tady, často se tady mluví o komunistické straně. Já nechci své rodinné příběhy tady vyprávět! Nebo si snad myslíte, že tady z těch 200 lidí je někdo nedemokraticky zvolen? Jsou tu politické strany, které nemají demokratickou vazbu? Nemáme Úřad pro dohled nad politickými stranami? O čem se to tady mluví? Je to výrazně trapné. Víte, kdo porodil to ANO, toho Babiše? Kdo ho porodil? Pánové! Kdo ho porodil? My jsme ho porodili, sociální demokracie, jak jsme se kolikrát chovali! Vy, pravice, jak jste zprivatizovali českej průmysl! Jak jste si tady nadělili církevní restituce, taky byla půlnoc.
Děkuji za slovo a děkuji poslancům a poslankyním, vaším prostřednictvím, za to, že byli schopni vystoupit a obhájit svoje stanovisko, proč budou hlasovat. A já se táži, to, co se stalo s ministrem zahraničních věcí, s panem Pochem - to nebyla zrada?
Máme tři priority. A všichni mluví o vstupu do eurozóny a já musím říct, že jsem rád, že tam nejsme, protože my jsme jednali vlastně o migrantech do půl páté ráno a na druhý den byla eurozóna a to byl stejný souboj Itálie a zbytek eurozóny. Jsou tam země, které nedodržují rozpočtovou politiku, které jsou i předlužené, a myslím si, že je dobře, že máme naši korunu. A pokud by se něco stalo, tak je to důležitý nástroj pro naši ekonomiku. To jsou ekonomičtí migranti. A my těm lidem máme pomoci u nich doma. A oni za to platí, oni platí za tu naději. V Německu je to 500 tisíc. A ti lidé by měli de facto tu Evropu opustit, protože podle pravidel, která dnes máme, tak to je. Myslím si, že i minulá ministryně dala na stůl jasnou vizi, a i stávající ministr určitě má jasné představy, jak to řešit. Nebo stejné je to s těmi vrtulníky. Tam je také prototyp, který neexistuje. Je to zahraniční výroba. Sokolové, tak se omlouvám. Tak paní poslankyně mě opravuje, ona tomu rozumí víc než já. Ale zkrátka jsou tam dvě výroby helikoptér. Jde o to, aby ty rozpočtované peníze byly utraceny, a to si myslím, že by mohlo konečně nastat.
Důvody mé nepodpory této vlády. Ten první je takový podle mého názoru bizarní. Na probíhající diskusi o prohlubování hospodářské a měnové unie v EU se nicméně budeme aktivně podílet v nejvyšší možné míře. Konec citací k zahraniční politice. Jak to chce vláda dělat, když má ministra zahraničí na zkrácený pracovní úvazek? Jak máme brát takové věty v programovém prohlášení vůbec vážně? Ani nemluvím o tom, že v normálním politickém systému, v normálním demokratickém politickém systému existuje systém brzd a protivah mezi jednotlivými institucemi, což je v tomto případě nabouráno, protože kumulace resortů Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničí je taková koncentrace politické moci, že to podle mého názoru výrazně vychyluje právě tento systém brzd a protivah. Když už jsme u té zahraniční politiky, tak v programovém prohlášení se také píše - dovolte mi citovat: Reforma Evropské unie je nezbytným předpokladem pro obnovení důvěry obyvatel Unie v evropský projekt. Vláda České republiky se aktivně zapojí do této reformní diskuze. Evropská unie musí dělat méně, ale podstatně lépe. Musí akcentovat posílení role členských států. - Já se přiznám, že s touto větou v programovém prohlášení vlády souhlasím a že bych tuto větu podepsal. Já to v tomto smyslu nekritizuji, byť mám jiný názor, ale respektuji řadu sociálních demokratů, že jsou prointegrační, že si přejí další hluboké kroky v evropské integraci, že si přejí euro a další věci. A zda ministr, který přijde po Janu Hamáčkovi, bude respektovat tuto větu v programovém prohlášení. Moc prosím - nevím, jestli tu dvojnásobný ministr sedí, nesedí tady, ale moc ho prosím, nebo někoho ze sociální demokracie, o odpověď, jestli s tímto bodem programového prohlášení souhlasí. Já ano, ale překvapuje mne, že i sociální demokraté, kteří se vždycky tvářili velmi prointegračně. To je k zahraniční politice. A jestli toto chceme, tak podle mého názoru potřebujeme dát dohromady, do pořádku veřejné finance. Ty jsou dnes ve strukturálních potížích. Nezůstanou, okamžitě se propadneme do deficitu. Nicméně děje se pravý opak.
Další prioritou je řešení zoufalé personální krize ve zdravotnictví. I tady jsme již nastartovali některé klíčové změny v navýšení počtu mediků. Teď se zaměřujeme na hledání systémových řešení, na zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků a na úpravy systému jejich vzdělávání. Proto budeme všechny zásadní kroky konzultovat s opozicí ve snaze nalézt maximálně možný konsenzus. Chceme zvýšit počet vojáků z povolání na 30 tisíc. Také zmodernizovat armádní techniku s ohledem na aktuální potřeby a vývoj bezpečnostní situace. Je potřeba akcentovat podporu domácího zbrojního průmyslu a k vybavování využít zejména lokální produkty. Také je důležité, aby v naší vládě aktivně spolupracovaly resorty Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany. Domnívám se, že jsou tam velké synergie. V rámci bezpečnosti - tam samozřejmě také patří program soběstačnosti výroby potravin. Já si myslím, že všude na světě každý stát se musí postarat o lidi, nejenom o bezpečnost, ale aby také měli perspektivně co jíst, i když se to může dneska zdát absurdní. Potřebujeme chránit půdu jako základ našeho bohatství. Ale samozřejmě dnes už je na to pozdě. Chceme se samozřejmě podívat také na regulaci věcí, které vlastně naši občané nakupují. V oblasti životního prostředí je naší nejvyšší prioritou ochrana vodních zdrojů. Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího veřejného zájmu. Nenecháme se zavalit odpady, ale u těch vod možná bychom měli začít přemýšlet, jestli znovu nepostavíme přehrady. V životním prostředí - nenecháme se zavalit odpady a přestaneme je zahrabávat do země. Do konce roku 2018 předložíme nový moderní zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, předcházení vzniku odpadů a k lepšímu třídění a recyklaci. A nepolevíme ani v oblasti ochrany ovzduší. Zároveň budeme hledat další finanční prostředky pro pokračování tohoto projektu. Chceme skutečně investovat do unikátních památek, rekonstruovat Císařské lázně, Moravský Krumlov. O tom bude určitě debata. Zákon o znalcích, tam určitě bude obrovský lobbing. Je samozřejmě potřeba hlavně v rámci toho resortu komunikovat. Toto programové prohlášení vlády, my jsme skutečně na něm dělali dlouho. Není to a priori všechno, že jsme proti. Bylo to za první republiky, kdy jsme patřili mezi nejproduktivnější země světa. Já myslím, že naši lidé mají na to potenciál, a měli bychom udělat všechno pro to, abychom se tam vrátili. My jsme skutečně ve vícero parametrech nejlepší v Evropě. A potenciál našich lidí je obrovský. Takže naše země potřebuje stabilitu.
Komunisté nám tady vysvětlují principy parlamentní demokracie. Historie nám však ukazuje, že komunisté jsou demokraté pouze do té doby, než se dostanou k moci. A je to Andrej Babiš, který vložil budoucnost své vlády a naší země do rukou komunistů. A dnes je také pěkné datum. Před 58 lety, v roce 1960, tehdejší Národní shromáždění zakotvilo vedoucí úlohu Komunistické strany Československa do Ústavy Československé socialistické republiky. A tato vedoucí úloha měla na svědomí dost obětí a zničených životů a hlavně ztrátu svobody pro generace našich rodičů a našich prarodičů. Proto komunismus nemůže a nesmí být rehabilitován. Ale co my vidíme: nejdříve přichází bagatelizace, pak rehabilitace a nakonec možná i normalizace. A vy to děláte a je to zločin pro naši zemi. Vzniká nám tedy vláda založená na podpoře komunistů, která se chce spoléhat na socialistické recepty. Programové prohlášení vlády by mohlo mít pracovní název Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit. Vše zaplatí daňový poplatník a zejména střední třída. A jak můžeme věřit tomu, že se obrátí trend v mnoha věcech? Místo zvyšování tlaku na střední třídu, na malé a střední podnikatele dojde ke snižování administrativní zátěže. Zaujala mě v programovém prohlášení věta, kterou vám tady přečtu: Vytvoříme dlouhodobý nástroj podpory podnikání na venkově, a to napříč resorty s cílem uchovat podnikatelský ruch a služby na venkově. Typicky socialistický přístup. Recept je přece daleko jednodušší. Nechat podnikatele v klidu pracovat. Ale vy raději postupujete přesně podle citátu Ronalda Reagana. Pokud se to hýbe, zdaň to, když se to stále hýbe, zreguluj to, a když se to přestane hýbat, dotuj to. I letos na příští rok se navrhuje deficitní rozpočet 50 miliard korun. Dochází tedy k dalšímu zadlužování státu, a tedy všech občanů. V době ekonomického růstu je to rozpočtová nezodpovědnost. A jak máme věřit tomu, že dojde ke snížení provozních nákladů státu, když se za poslední čtyři roky nabíralo množství nových úředníků? Stát bobtná, stojí nás více a více a zároveň občany zatěžuje větším množstvím povinností. Důsledky tohoto nezodpovědného přístupu ke státním financím pocítíme, až přijde ekonomická recese. V programovém prohlášení máte digitální Česko. To je to vaše slavné EET. V programovém prohlášení se zabýváte bytovou krizí. A jak máme věřit, že stát, který ve vašich rukou reguluje, kontroluje, řídí životy občanů, omezuje svobodnou vůli, se najednou stane partnerem občanů, malým státem s nízkými daněmi, přátelský k občanům a respektující jejich svobodu? Jednoduše - prostě vám to věřit nemůžeme, a proto budu hlasovat proti návrhu.
Já vám také děkuji. Poprosím paní poslankyni Richterovou a připraví se pan poslanec Janda.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Věřím, že mnohým z vás, kteří sedíte za mnou na sedadlech ministrů a ministryň, se ta naše opoziční slova nechce moc poslouchat. Ještě bych ráda připomněla, že totiž neposloucháte pouze nás, nějaký počet, několik desítek opozičních poslanců a poslankyň, ale skrze nás posloucháte i ty jiné voliče, jiné občany této země, kteří mají svůj strach z prorůstání moci mediální a moci politické. Teď bych ráda obrátila pozornost nás všech k věci, která, pokud se příliš dlouho dále nic nestane, tak už to bude ale opravdu veliký průšvih. Přála bych si, aby na tom řešení nacházela i Poslanecká sněmovna shodu také tak efektivně jako včera při tom smáznutí dalšího jednání. Přitom jde o problematiku, která neleží zdaleka jenom na ministerstvech, ale bude hodně potřeba i hodně detailní a dobrá spolupráce s obcemi. Dále bych hovořila tedy také k panu Vojtěchovi.
Já chci prostě říct, že pro mě úplný základ už tady byl řečený. A říkám, kdybychom usilovali o tu vládu, tak bychom je tam museli dostat. Ale řeknu, že je to na základě zásad KDU-ČSL. My prostě máme zásadu, a ta je strašně důležitá, ale strašně málo o tom mluvíme, že všechno, co se může udělat na spodní úrovni, se na té spodní úrovni má udělat. A já to řeknu trošku postupně po schodech. Proto podporujeme rodinu a to trojgenerační. Nebo rybáři, nebo myslivci. Jestli prostřednictvím krajů, tak prostřednictvím krajů. A jestliže můžeme podpořit něco v malém, to znamená malé živnostníky a malé podnikatele, tak podpořme tady to, co je nám nejblíž, a to, co je vedle nás. Tak řeknu jenom pět věcí. Ta první věc je bydlení. Nicméně budu stručný. Ta druhá věc se týká opravdu spravedlivého navýšení důchodů, a to především žen, které se staraly o děti nebo o své rodiče. Ta třetí záležitost, o které chci mluvit, je právě podpora těch neziskovek, o kterých jsem mluvil. Týká se to zvláště školství, kde nám vzniklo 14 druhů školství. Kraj od kraje je to všude jinak a je třeba s tím zvláště v tom středním školství něco dělat. Rád bych takhle jednal.
Než pozvu dalšího řečníka, tak mám pocit, že tady vzrůstá trochu hluk. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, poslanecký klub SPD nepodpoří hlasy svých poslanců vznik menšinové vlády ANO, ČSSD a KSČM. Vlastní spolupráci koaliční vlády ANO a ČSSD si obě strany domluvily na základě koaliční smlouvy a podporu komunistů si vláda zajistila smlouvou o toleranci mezi ANO a komunisty. Na druhou stranu by si měli sami odpovědět, zda je to pro ně dobré řešení. Za naše hnutí SPD musíme konstatovat, že to řešení dobré není. Způsob ukončení prvního vyjednávání o vládě s hnutím ANO svědčí o nastavené kultuře v této straně. Nejednotnost této strany při všech hlasováních a nejednotnost poslanců a senátorů ČSSD je tím důkazem. Za stranou ČSSD je spousta korupčních kauz. ČSSD ve svém programu podporuje principy globalizace a multikulturní integrace. Hnutí ANO zase nominovalo na premiérské křeslo trestně stíhaného člověka, což vládní nestabilitu ještě umocňuje. Argumentů bychom mohli zmínit ještě mnoho, ale to už nebudu zmiňovat. Za vznik takovéto vlády nese plnou odpovědnost premiér Andrej Babiš. Naše hnutí mu nabízelo spolupráci, o kterou ale neměl zájem. Bylo to jeho rozhodnutí a on se bude zodpovídat našim občanům. Závěrem znova zopakuji, že poslanci hnutí SPD nepodpoří důvěru takto navrhované vládě. Jsme přesvědčeni, že tato vláda není schopna naplňovat zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku ve prospěch blaha našich občanů, to znamená bránit a hájit suverenitu naší republiky, což je dlouhodobým programem našeho hnutí. Klasik by řekl - dávám této vládě rok, maximálně dva. Vzhledem k tomu však, že klasik nejsem, řekl bych, že délka jejího vládnutí vzhledem k její obrovské nestabilitě ani rok nebude. Děkuji za pozornost.
Poprosím trošku o uklidnění a poprosím pana poslance Lipavského.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jako opoziční poslanec za stranu Pirátů nepodpořím důvěru této vládě. Nebudu ale pro vás hlasovat, vážená vládo, také z důvodů čistě pragmatických, a tudíž pro vás technokraty doufám o něco srozumitelnějších. Dovolte mi tedy svůj projev rozdělit do dvou poznámek. Nejdříve se vyjádřím k zahraniční politice a následně k plánované stavbě jaderné elektrárny.
Nevím, jestli je to hlukem venku , nebo hlukem v sále, ale já vás téměř neslyším.
A kdo ví, třeba se mi podaří některé z kolegů poslanců přesvědčit, aby se přidali na moji stranu. Budu citovat z programového prohlášení vlády z kapitoly obrany, kde se píše: Budeme aktivní v OSN, Evropské unii, NATO a dalších organizacích. A kapitola k zahraničí je uvozena deklarací, že zahraniční politika vlády bude sebevědomá, aktivní a srozumitelná.